Je to jakési proklamativní stanovisko doktora Kudrny, ale podotýkám, že je v tomto smyslu zcela osamocené od stanoviska jak Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, tak Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tak od stanoviska docenta Antoše.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili tento bod do přítomnosti pana ministra obrany. A já vám řeknu proč. Všichni ředitelé těchto státních podniků bez rozdílu si stěžovali právě na to, že zákon o svobodném přístupu k informacím je diskvalifikuje na trhu, protože kromě toho, že jsou tedy zřizovatelé, zakladatelé ze strany státu, tak ale soutěží podle běžných obchodních podmínek podle standardních konkurenčních podmínek na tom normálním trhu, ale jejich smlouvy se zveřejňují na rozdíl od jiných i podobných typů podniků v zahraničí. Takže si myslím, že opět jsme zase v České republice papežštější než papež. Tím neříkám, že bychom neměli umožňovat občanům dostávat se svobodně k informacím, ale rozhodně by se občané svobodně neměli dostávat k informacím, které mohou být významné pro bezpečnostní či obranné otázky a zájmy našeho státu. Takže skutečně nemám v plánu tady žádné obstrukce, jenom vás žádám o podporu svého návrhu. Až vystoupí všichni v obecné rozpravě před uzavřením obecné rozpravy, aby se ten bod přerušil, aby se ty věty, návrhy, které tady zazněly, prosím, předaly panu ministrovi obrany, aby pan ministr obrany věděl, co se teď bude navrhovat, a aby se k tomu mohl vyjádřit.
Děkuji, paní poslankyni Janě Černochové. S faktickou poznámkou teď pan poslanec Jakub Michálek. Poté Leo Luzar a poté pan Jan Lipavský. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.
A jestliže kolegové od ledna ten návrh nevznesli, tak já myslím, že mají možnost přinést vlastní návrh zákona, který se bude věnovat té otázce, kterou chtějí řešit. Protože ten náš návrh se skutečně vůbec netýká vojenských státních podniků a žádným způsobem nemění jejich režim. Ten se týká ČEZu, Českých drah a společností, které jsou obchodovány na burze. To vojenské podniky nejsou. Takže já si myslím, že to není potřeba slučovat. A současně pokud máte věci, které se týkají bezpečnosti a ochrany zájmu státu, tak na to už dneska je výjimka v tom platném zákoně. Takže všechny věci, které jsou utajované informace, tak na ty můžete uplatnit už dneska výjimku podle platného zákona. Takže samozřejmě ty citlivé informace pro zájmy státu se už dneska nezveřejňují.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím tady podpořit návrh kolegyně a jemně oponovat předkladateli toho návrhu, který momentálně projednáváme. Jsou povinny držet kapacity, povinny mít vše připraveno, kdyby náhodou, a nechci strašit, kdyby náhodou dostaly rozkaz mobilizační a musely fungovat. Využili tu zákonnou možnost, obrátili se na výbor pro obranu, aby se touto situací zabýval. A uvědomme si, že v regionu Moravskoslezského kraje, kde tento podnik funguje, jsou podstatně větší, finančně zajištěnější zbrojaři, kteří mu ty zakázky takhle vyzobávají. Je to docela velký problém pro tyto podniky.
Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Lipavský také s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Samozřejmě ty vojenské podniky určitý způsob nějakých problémů mají, ale není to dáno tímto zákonem. Je to komplexní situace. Tak samozřejmě výbor pro obranu udělal usnesení, že armáda nebo Ministerstvo obrany má dodat nějaký návrh, nějaký legislativní... mají se k tomu vyjádřit, ale rozhodně to není míněno vůči tomuto zákonu.
Faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové.
Nechci přerušovat Poslaneckou sněmovnu. Chci přerušit pouze procedurálně projednávání tohoto bodu. Za druhé vaším prostřednictvím ke kolegovi Lipavskému. To opravdu Piráti chtějí, abychom zákon o svobodném přístupu k informacím otevírali několikrát do roka? Já jsem měla za to, že v našem zájmu, v zájmu nás všech je, aby se co nejméně měnila legislativa. Aby všechny subjekty v tom zákoně obsažené se na to mohly připravit a ten zákon dodržovaly. Já neříkám, že zhorší návrh Pirátů ten zákon. Já říkám, že současné znění toho zákona dělá těm společnostem problémy. Říkal to tady kolega Luzar. Říkali jsme si to skutečně velmi detailně na výboru pro obranu. Já skutečně obstruovat nechci. Já chci, abychom přijali kvalitní zákon, který se nebude muset zase za půl roku měnit! A tohle není legrace! Tady skutečně jde o bezpečnost a obranu naší země!
Nyní pan poslanec Jakub Michálek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě, kromě faktických poznámek, a to je pan poslanec Pavel Kováčik a pan poslanec Jakub Michálek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane kolego, s ODS, ale i s jinými politickými stranami nás spojuje poměrně velmi málo věcí.
Já jsem chtěl reagovat na předřečníka, pana poslance Vícha.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den. Řekněme si upřímně, o co se jedná. To není žádný zákon pro Českou republiku, to je pirátský zákon, aby mohli nakukovat do ČEZu a dělat tam svoji udavačsko-kriminalistickou politiku. Nevím, z jakého důvodu to tady máme projednávat.
A protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy...
Myslela jsem to po panu Víchovi, který vystoupil.
Teď dám hlasovat, pokud se nehlásí kolega Bartoš, kterého jsem viděl.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně to nedá. Ten tady hovořil o tom, že Piráti dělají nějakou udavačskou kriminální politiku. Podle mě opřít se do demokratické strany ve Sněmovně s tím, že dělá nějakou kriminální aktivitu, nebo co zaznělo, je podle mě přes čáru i na něj.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Nyní máme návrh na přerušení, který předložila paní kolegyně Jana Černochová, a to do vyjádření ministra obrany, který je tady přítomen, a je jenom na něm, jestli se chce vyjádřit hned, nebo později. Čili teď já nemohu udělat nic jiného než nechat hlasovat o návrhu paní kolegyně Černochové, a to bez rozpravy. Já jsem to vnímal tak - do vyjádření. Takhle zněl návrh. O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Samozřejmě mimo body můžeme potom rozhodnout o pokračování nebo nepokračování tohoto bodu. Myslím si, že je to legitimní jednání. Pan ministr zatím nechce hovořit. Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu pana poslance Mariana Jurečky od 16 hodin z osobních důvodů. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Já vám ještě neudělím slovo, protože chci, aby byl ve sněmovně klid. Já jsem se snažil dodržet přesně jednací řád i přesně návrh procedurální, který tady padl. Ten prošel, bod je přerušen. Mimo body se může vyjádřit jenom ten, kdo má přednostní právo. Pane předsedo, máte slovo.
Jeho ústavnost byla potvrzena Ústavním soudem.
Děkuji.
Bod 2.2 Restituce. Stát nemá ústavní povinnost k restitucím majetku zabaveného v době komunistického režimu. Pokud však restituční zákony přijme, vzniknou majetkové nároky, které jednostranně stát nemůže rušit ani snižovat, protože vznikne majetkově legitimní očekávání oprávněných osob, které má ústavní ochranu. - Ještě jednou, hovoří se tady o ústavní ochraně legitimního očekávání oprávněných osob a je zjevné, že toto legitimní očekávání také s přijetím zákona o vyrovnání vzniklo. Další bod - smlouvy o vyrovnání. Smlouvy o vyrovnání mezi státem a církvemi jsou svou povahou soukromoprávní smlouvy analogické se smlouvami o narovnání vzájemných práv a povinností. Stát přistoupil na naturální a finanční restituce a církve se vzdaly svých majetkových nároků. Nyní věcné, čili politické okolnosti, tak jak o nich hovoří posudek Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Církevní restituce jsou významným politickým tématem. Ústavní soud k tomu žádné důvody neshledal. - Pokračuji ve stanovisku Masarykovy univerzity, Právnické fakulty v Brně. - Politické debaty ožívaly i s tím, že církve podávaly žaloby na určení vlastnictví státu u majetku v držení krajů a obcí, aby tak tento majetek spadl do naturální restituce. V případě krajů tyto návrhy stáhly. V případě obcí v nich pokračují. To však samo o sobě není porušením smlouvy, protože o určení státního vlastnictví rozhoduje soud jakožto státní a nikoli církevní orgán a ten je při svém postupu vázán platným právním řádem. Pokračuji v citaci stanoviska Právnické fakulty. Tyto okolnosti jsou zdrojem politické diskuse, ale nikoli zdrojem právního řešení již vzniklých nároků církví podle zákona o vyrovnání. - Je zjevné tedy, že stanovisko Právnické fakulty se snaží být maximálně objektivní, vyrovnané a připomíná některé sporné okolnosti na obou dvou stranách. Za třetí - vlastní posouzení. A teď tedy to důležité, protože to je stanovisko. Možnost změny zdanění. To je to, oč se jedná v návrhu, který je zde nyní předkládán. Je základní funkcí státu vybírat daně na své výdaje. Ústavnost takového postupu byla prokázána v případě změny zdanění solární energetiky. Zde šlo o případ, kdy stát přímo nebyl výrobcem solární energie. Tyto důvody byly uznány jako legitimní pro daňové změny. Ještě jednou připomínám, že stát nevstupoval zdaněním solárních baronů do soukromoprávních smluv, které by uzavíral stát, kdežto zde je uzavřena smlouva mezi státem, církvemi a Federací židovských obcí, a pokud by došlo k úpravě této smlouvy, jakékoliv, tak z logiky věci se na ní musí shodnout obě dvě strany. Pokračuji v citaci stanoviska Právnické fakulty. Slouží-li určité ústavní principy a základní práva k ochraně jednotlivce před zásahem ze strany veřejné moci, nemůže míra této ochrany být v jednom ze dvou srovnatelných případů nižší jen z toho důvodu, že zákonodárce použil pro stejnou regulaci odlišné označení. Konec citátu z nálezu Ústavního soudu. Pokračuji ve stanovisku Právnické fakulty. Pokud však je významná daňová změna přijímána pro nesouhlas nové politické reprezentace s původním rozhodnutím předchozí demokratické reprezentace a míří na faktické snížení smluvních povinností státu, jde o postup nelegitimní. - To je velmi důležité si uvědomit.
Děkuji za slovo. Jen stručnou poznámku k předřečníkům, zejména ke zpravodaji a panu poslanci Valentovi. Myslím si, že ten základní spor zazněl ve vystoupení pana poslance Valenty, který to tady řekl celkem jasně. Já ho budu citovat. A chápu, že pan poslanec Valenta dobře cítí, že v tom zahraničí zrovna vám moc nepřijde.
Co se týče mého vystoupení, já jsem tady jasně řekl, že já nenapadám korespondenční volbu jako takovou. Takže nebylo to úplně napříč politickým spektrem.
Děkuji. Pan poslanec Valenta s faktickou poznámkou.
Děkuji.
Dámy a pánové, ještě jednou dnes. Podle mého názoru hlasovat mají lidé, kteří v té zemi žijí. Stejně jako já, kdybych se narodil v Karviné, ale už 46 let žil v Praze, ani jednou jsem tam nejel, nemám mít právo korespondenčně hlasovat do karvinského zastupitelstva třeba o tom, že se město srovná s dolem se zemí. Čili to je jedna velice důležitá věc. Druhá věc, na kterou bych rád upozornil, je velká demokratičnost našich voleb. Naše demokracie je také založena na svázání s místem. Každý z vás volí, kouká se, jak to dopadlo u vás v okrsku, kde to zná. Vítězí demokracie, nebo prohrává? Velice se bojím salámové metody. Pak přijdou naši mladí kolegové, že je to nemoderní, ať je to přes nějakou aplikaci v počítačové hře atd. atd. atd. Ale demokracie znamená někam jít. Ve starém Římě se řadili za svého zvoleného kandidáta. To je vyjádření snahy. Je cílem, aby hlasovali ti, kteří chtějí, a něco pro to musí udělat. Čili to jsou zhruba věci, které považuji za strašlivě důležité. A takové ty věci, jako že při každých volbách je v televizi, že někdo někde Romům dává stovku za hlas. Teď je to velice problematické, televize natáčí. Čili podpořím jak přepracování, tak zamítnutí. Doufám, že i u nás v klubu nás bude víc.
Děkuji. Faktickými poznámkami bude reagovat pan předseda Kalousek, pan poslanec Feri, pan předseda Bělobrádek, paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Odpusťte, nemohu nereagovat na předřečníka. Pan poslanec Klaus nám vyjevil svůj názor, kdo podle něj má právo nebo nemá právo jít k volbám. A takových lidí bude jistě hodně. Máte sice právo, ale my si až tak myslíme, že byste ho mít neměli, tak vám k tomu ten přístup ztížíme. A nejde jenom o Klausovic tetu. Jsou prostě lidé, kteří jezdí pracovat do ciziny. Jsou to nejenom vědci, jsou to i dělníci. Pracují na místech, kde není konzulát, kde není velvyslanectví.
Samozřejmě že oba dva pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás tímto žádám, mají velké finanční dopady do rozpočtu. Je to kvalifikovaný odhad samozřejmě. Měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, ministři, ministryně, já bych jenom chtěl prezentovat stanovisko klubu Starostů a nezávislých k této novele. My určitě podpoříme tuto novelu tak, aby došlo k významnému navýšení příspěvku na péči jak ve třetím, tak ve čtvrtém stupni.
Děkuji. Vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité.
To znamená, v celém našem právním řádu máme, že když dojde k bezdůvodnému obohacení, tak vzniká povinnost vydat to bezdůvodné obohacení, akorát v autorském zákoně je specialita, že se to bezdůvodné obohacení násobí dvěma. To je věc, kterou už jsem na ministerstvu řešil kdysi dávno. Platná právní úprava v Evropské unii ji umožňuje. Máme tady spoustu příkladů, kdy to způsobuje problémy. Máme tady jako český národ spoustu amatérských sborů, kterým by to velmi prospělo. Pokud znáte třeba někoho, kdo zpívá ve sboru, nebo podobně, tak si myslím, že těm by to určitě pomohlo. A dokonce i v těch případech, kdy se zpívá hudba třeba klasických skladatelů, u kterých vypršela majetková práva, tak ještě nevypršela majetková práva nakladatelů k tomu notovému záznamu. Nicméně v tomto případě se bavíme o oprávnění kolektivního správce vydávat bezdůvodné obohacení a náhradu škody na účet nositele práv v případě osiřelých děl, to znamená díla, u kterého není vůbec znám autor.
Ptám se, kdo další.
Ale když si vezmete, jakým způsobem funguje reálný život, a možná se to v některých věcech dotýká právě i vás, tak jsou to ve své podstatě návrhy velmi zásadní, které se dotýkají každého člověka. Samozřejmě ten provozovatel, třeba kadeřnictví, asi nechce platit obrovské peníze, protože tam pouští rádio. No já nechci! Tak šest nám stačí. Už to je podezřelé. Ale v momentě, kdy se rozhodne soudit, tak se skutečně soudí o dvojnásobek té částky plus soudní poplatky. My jsme historicky v rámci akce Hrajeme svobodnou hudbu nabízeli možná řešení, vyšlo to v různých i třeba časopisech. Aby jeho čas, který stráví v kšeftě, jak se říká, jsou peníze. A tyto peníze se mu prostě počítají. A on přesto, ačkoliv nemusí, raději zaplatí, než aby se soudil. To řeší první pozměňovací návrh. Ale možná je tady někdo, kdo chodí zpívat na Hlavní nádraží o Vánocích Rybovu mši. Kdybych byl lehce demagogický, tak vystoupení nebo pořádání Rybovy mše na Hlavním nádraží nese veškeré známky organizovaného zločinu. Je to opakovaná aktivita, je do ní zakomponováno velké množství lidí. A to je ta otázka výběru peněz za díla osiřelá. Tam je jednoduchá věc a je tam jeden velmi nepravdivý argument. To ale skutečně není důvod, když existuje tato kapitola, aby i nadále existoval tento výběr, který údajně chrání autory, kteří ovšem nejsou známi. První, ten je úplně i proti legislativě Evropské unie. Tam ten dvojnásobek poplatku i v rámci toho, jak je ten poplatek nastaven, což je jisté procento, tak tam je to i proti evropské legislativě.
Názor vlády je tedy jen jeden z možných právních názorů a nejen podle mě je tento názor nesprávný. V konkrétních sporech bude samozřejmě vždy rozhodovat soud včetně Nejvyššího soudu, a nikoliv vláda. Je tedy s podivem, že současná vláda s možnou legalizací sporných privatizačních převodů již nemá problém, a teď dokonce tvrdí, že to ani nikdy problém nebyl. Jak už jsem tady řekl v úvodu, toto stanovisko vlády je ve zjevném rozporu s důvodovou zprávou k platnému občanskému zákoníku. Dnešním hlasováním je proto nutné dát příslušným orgánům čas potřebný k rozhodnutí, a tím i nastolení právní jistoty o skutečných vlastnících dotčeného majetku. Vážení kolegové, vážené kolegyně, předem děkuji za vaši podporu tohoto důležitého návrhu. Děkuji.